Děkuji. Pak udělá vláda další krok a řekne: Chceme znát stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, bezpečnostních informačních služeb a NÚKIBu. Máme jednání před měsícem, předsedové politických stran s panem premiérem. Já jsem z toho jednání odcházel v situaci, kdy jsem si říkal: Dobrý, tak vláda ještě ty věci nemá dojasněné, ještě čeká. Mimochodem, je tady odložené jednání Bezpečnostní rady státu, které k tomu měla mít speciální schůzi. Můžete mi říct, proč to, vládo, děláte?
Děkuji. Nyní pan ministr Lubomír Zaorálek s přednostním právem.
Zdravím vás, dámy a pánové. Tady bylo řečeno, že tím bezpečnostním dotazníkem, když se pošle, tak se vyhlašuje tendr. Já jsem si naprosto jistý, že tendr můžete vyhlásit pouze podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tam je přesně stanoveno, jakým způsobem se zahajuje tendr. To znamená, pro vypracování té zadávací dokumentace jsem věděl, že potřebujeme vypracovat odpovědi na ten bezpečnostní dotazník, abychom věděli, s kým máme tu čest. Na základě informací z toho bezpečnostního dotazníku se vypracovává zadávací dokumentace a teprve podle té se potom vyhlašuje tendr tak, jak se to má vyhlásit podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To je z mého pohledu, a jenom to říkám jako svůj pohled, protože jsem se tím kdysi zabýval.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Dámy a pánové, protože jsem byl několika předřečníky vyzván k tomu, abych na tu věc reagoval, tak tak samozřejmě učiním. Ministerstvo vnitra nemá žádný písemný materiál v tomto směru, a pokud vím, tak o žádné stanovisko nebyla požádána ani služba, která je Ministerstvu vnitra přímo podřízena, to znamená Úřad pro zahraniční styky a informace. To si myslím, že by byl legitimní postup, a asi by rozptýlil celou řadu obav, které tady jsou. Znovu říkám, nechci hodnotit tu materii samotnou, na to si netroufám, protože nejsem odborníkem na tuto věc. Z hlediska postupů je to tak, že Ministerstvo vnitra žádné stanovisko k tomuto nevydalo a žádné stanovisko nevydala ani zahraniční rozvědka.
Děkuji.
Kolegy poprosím, aby opouštěli sál v klidu tak, abychom mohli v klidu pokračovat. Tak snad, prosím, máte slovo. Já vás musím přerušit a znovu požádat vaše kolegy o klid, samozřejmě vám prodloužím čas. Vyzývám zejména levou část sálu, aby zvážila přesunutí svého hovoru někam jinam. Prosím, pane poslanče.
Já v této situaci mám velmi složitou situaci. Jsem lékař a zároveň jsem člen ODS, pro kterou svoboda jednotlivce je vrcholem toho, co má člověk mít. Jako lékař samozřejmě vnímám situaci, ve které žijeme. Na rozdíl od většiny z vás se v tom pohybuji denně. Co ale je problém, který vnímám jako naprosto zásadní, je to, že nouzový stav vlastně potřebujeme kvůli jediné věci - abychom mohli zakázat pohyb po celé republice. On to skutečně fíkový list je, protože my to vlastně nepotřebujeme. Nepotřebujeme to proto, protože čísla, která mám k dispozici o mobilitě občanů neříkají, že jsme tím tu mobilitu nějakým zásadním způsobem zastavili. Já bych položil otázku panu ministrovi, kterého si velmi vážím za to, jak dokáže držet svůj odborný statement a bojovat proti všem. Má hluboká poklona, pane ministře, je to skutečně statečný čin a vykonáváte poslání, ne povolání v tuto chvíli. A já bych chtěl vědět, jestli celorepublikové omezení pohybu znamená, že to je omezení, které ovlivňuje vývoj. Znám velmi dobře situaci na Trutnovsku, které bylo uzavřeno, ten uzávěr tam měl úplně jiný účinek, než o jakém se mluví. Já mám velmi zajímavou minulost, takže já mám za sebou také fázi, kdy jsem jezdil rallye. Volant se musí pevně držet - ne pevně, volant se musí držet citlivě, a jsou někdy okamžiky, kdy se musí vlastně pustit, protože to auto, ta kola potřebují získat informaci, jaký je jejich vztah k té silnici. Je to úplně stejné, jako to bylo ve Spojených státech, když zavedli prohibici. Prohibice přinesla černé palírny, noční kluby, absolutní devastaci společnosti. V okamžiku, kdy byla prohibice zakázána, vrátil se svět k normě. To, proč stojím proti nouzovému stavu, je to, že to je stav, který je neustále využíván k něčemu úplně jinému! To je nepřípustné. ... je to, aby se lidé mohli rozhodovat svobodně a sami, a ne na základě nějakých zákazů... ... a příkazů, které jsou nefunkční.
Děkuji, děkuji. Chtěl bych se vás zeptat, jestli se stanete zpravodajem k tomuto bodu, jestli můžu požádat. Děkuji a prosím paní poslankyni Maříkovou. Prosím, máte slovo.
Opět žádáme o prodloužení nouzového stavu a já pevně doufám, že to bude poslední lockdown, a tento je nejdůležitější. My všichni samozřejmě chceme, aby se děti co nejdřív vrátily do škol, aby sportovaly. Samozřejmě to hlavní, co je, je masivní očkování. A o tom byla včera ta Evropská rada, která trvala víc než osm hodin. A já znovu opakuji, že v mediálním prostoru jsou různé informace, že jsme neobjednali dostatek vakcín. Objednali jsme pro 13 milionů našich občanů. Z té částky jsme vyvezli asi 11 milionů a do Spojených států taky. A Velká Británie vyvezla do Evropské unie nulu a Spojené státy vyvezly do Evropské unie nulu. O tom jsme včera diskutovali, protože zkrátka to není možné, aby nebyl dostatek vakcín pro evropské občany a aby tyto vakcíny šly z Evropy ven. Bylo podáno asi 350 žádostí a z toho jenom jedna byla zamítnuta. To taky není dobře.
Ano, teď se to snaží nějakým způsobem komise ještě upravit. Musím říct, že i na mě se obrací velké množství lidí. Já velmi dobře rozumím lidem starších věkových skupin. Ale píší mi také lidé, kteří jsou naprosto zoufalí v tom, že neví, jak uživí svoje rodiny. Píší mi majitelé firem, majitelé firem v oblasti autobusové dopravy, lidé, kteří se živí kulturou, umělci. Jak to máme těm lidem vysvětlit? Kde je nějaký férový přístup tohoto státu vůči lidem, vůči firmám, vůči malým živnostníkům? Neumím to vysvětlovat, stejně jako neumím vysvětlovat to, když slyšíme příběh bombasticky zabavených ochranných pomůcek. A pak se potichu vyplatí právníkům napojeným na ruské firmy 26 milionů korun jako dohoda za vyrovnání. Zůstaly jim dluhy, sebrané zařízení, technika a budou to platit oni několik let, možná jejich děti, a nebudou mít kde bydlet. Já toto neumím vysvětlit. Ale na příběhu těchto lidí to neumím vysvětlit. Paní vicepremiérko, jak tohle chcete vysvětlovat lidem? Jak jim chcete říct, že ten nákup byl promyšlený, když ani ministr zdravotnictví o tom nákupu nevěděl? Ti lidé jsou naštvaní, bojí se a nevidí naději a světlo na konci tunelu. Je to světlo a naděje na konci tunelu. Pochopil bych, kdyby řekl: Máme naočkované všechny ty, kteří slouží ve speciálních školách, proto, abychom mohli otevřít speciální školy a odlehčit rodičům, kteří to mají nejtěžší. Pan premiér na opakovaný dotaz nám řekl: Žádný termín neřekneme, už nic říkat nebudu. Vy jste nám dodali tabulku za AntiCovid tým. Za tu tabulku děkujeme, my se jí budeme inspirovat. Přiznám se, ze svého regionu mám teď jeden aktuální příběh. Podívejte se na ten příběh. Rezonuje to dneska titulky, Česká televize se tomu věnuje, sociální sítě. Příběh holičství, které říká: My máme rok zavřeno. Protože ty lidi už jsou tak zoufalí, že prostě do toho jdou. Půl roku jsme je neviděli. Zkuste nám to vysvětlit, i těm lidem. Chystáme registr, bude aplikace, za týden, za dva týdny, už to bude jinak. A odpověď - žádný plán není, termín neřekneme, nic po nás nechtějte - tak s tím se opravdu neumíme úplně ztotožnit. Mám pocit, že v mediálním prostoru to byly dva vytýkací dopisy. "Věc: Upozornění na porušení povinnosti vztahující se k vykonávané práci a výzva k odstranění nedostatků. Česká republika je stále zřízením, společenskou smlouvou občanů. Občané jsou zdrojem veškeré státní moci a ta je vykonávána výhradně pro ně.
Prosím, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vláda částečně se snaží nebo se snažila vyhovět nějakým věcem ohledně používání roušek při sportu, individuálním sportu ve venkovních prostorách a podobně. Nebo ať dá čísla, ať dá hygiena čísla v rámci trasování, kolik nakažených je z ohniska v rámci venkovního sportu. Chceme po vládě, aby se každý den zamýšlela nad svými opatřeními a snažila se je přizpůsobit vnímání občanů, protože bez občanů tuto pandemii nepřekonáme.
A teď pořadí.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Já se přiznám, velmi bedlivě a pozorně jsem sledoval vývoj k prodlužování stavu nouze v posledních dnech, především v posledním týdnu. Když jsem šel na jednání s panem premiérem a některými vybranými zástupci vlády, tak jsem opravdu tam šel velmi otevřen tomu, zvážit nějakou míru podpory stavu nouze v příštích dnech, nikoliv na 30 dnů, ale o několik dnů to podpořit a zvážit to. Jak toto opatření souvisí s tím, že jsou policisté na hranicích okresů? To opatření souvisí s tím, že jsou omezeny ty typy provozoven a typy služeb. A takto to platí i třeba pro stanice veřejné dopravy nebo pro pracoviště. Já jsem byl včera na jednání lídrů EPP a byli tam kancléři, premiéři napříč evropskými státy, kteří patří do skupiny Evropské lidové strany, a musím říct, že to dvouapůlhodinové jednání se točilo kolem jedné klíčové záležitosti, a to je otázka rozdělování vakcín. Tak to působí a i já jsem na začátku toho příběhu ten pocit měl. Česká republika to nevyužila. To je jeden z důležitých faktorů, proč jsme dneska v situaci a proč jsme dneska oproti jiným státům na tom hůře s rychlostí vakcinace.
A nyní prosím pana poslance Kotena o vystoupení v rozpravě.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení ministři, vážený pane předsedající. Protože pokud zavoláte lékaře, že máte covid, tak vám řekne: Hodně pijte a vezměte si paralen, když tak si zavolejte záchranku. To je ale celé špatně od samého začátku! Vláda loni v květnu už měla k dispozici účinné přípravky, které v případě podání na začátku nemoci, nikoliv na jejím konci, ale na začátku, tak mohly efektivně léčit všechny, kteří se nakazili, a nemuseli by se dostávat na jednotky intenzivní péče. Potom by si vláda nemusela stěžovat, jak jsou nemocnice přetížené, jak lékaři nestíhají. Všichni asi vidíme, že nedostatek kyslíku zabrání rozvoji těch dětí a vůbec všemu, co potřebujeme, aby děti ve škole dělaly. Rozhodně nikdo z dětí nebude kontrolovat, jestli má roušku správně nebo jestli ji nevymění s nějakým spolužákem. To samé lidstvo: já si myslím, že lidstvo existuje poměrně dlouho, ale v žádné z těch epoch jsem nepozoroval, že by lidstvo nosilo roušky! Další nesmyslné opatření! Ekonomické následky jsou fatální. Za jeden rok 1 bilion státního dluhu. Spousta lidí už to dělat nebude zpátky, protože ta nejistota je naprosto neskutečná. My tady máme stát. Ten stát je tady pro občany, občané si platí službu státu. No, stát mu poskytuje jenom restrikce! Nahání tady lidi, kteří nemají roušku. Vždyť to je přece úplný nesmysl! Bude je kontrolovat doma na karanténách! Přitom je to tak jednoduché. Když obvodní lékař předepíše Isoprinosine na začátku nákazy, tak ten člověk se s tím vypořádá do pěti dní. Nikdo ho nemusí kontrolovat, je v systému, protože je na něj vypsaný ten recept. Ale ne, my tady budeme používat policii, armádu, aby kontrolovala naše občany, kteří si platí svými daněmi službu tohoto státu, a my je tady budeme takhle honit? No to snad nemůže žádný z ministrů vlády myslet vážně! Ale očividně pan ministr Hamáček z ČSSD se v tom vyžívá.
Děkuji.
Já jsem se od ledna účastnil dvou důležitých schůzek. Já se ptám pana Havlíčka: Budete se tím řídit? Ano, budeme. Budu rád, když toto vyvrátíte, ale i kdyby to bylo kdykoliv jindy, tak postup, který zvolil pan ministr Havlíček, je nevhodný a je v rozporu s tím, co bylo slíbeno předtím, co zaznělo na těch schůzkách, i s tím, co tvrdila vláda.
Jinými slovy, tendr se vypisuje přesně v momentě, kdy investor po předchozím souhlasu nebo oponentuře vlády přes Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane povolení k tomu, že může oslovit toho či onoho potenciálního dodavatele. Ještě jednou: K tomu nedošlo. To znamená, my jsme nedali žádný pokyn, že se má zahájit tendr. My jsme nedali žádný pokyn, že se má oslovit s nějakou ekonomickou nebo jakoukoliv jinou nabídkou jakýkoliv potenciální dodavatel. My pouze plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky, a ty vyzvaly naprosto jasně, abychom dodržovali určitá pravidla. Máme na to několik zpráv. Tendr se nevypisuje a vyzvali jsme k tomu, aby se předložily určité podklady k tomu, aby se následně rozhodlo, jestli se ten tendr zahájí s tím, či oním dodavatelem. V tuto chvíli se zmiňuje dokumentace. Prosím pěkně, dokumentace už se předávala v minulém roce. Žít v iluzích toho, že potenciální dodavatelé neznají detail zadávací dokumentace, je iluzorní. V dané chvíli jim navíc nedáváme zadávací dokumentaci, dáváme jim pouze část toho, aby se na základě toho mohlo připravit to bezpečnostní posouzení. Takže jsem v kontaktu s bezpečnostními složkami, o všem je průběžně informuji, tendr se nevypisuje. Ono se dá postupovat kdykoliv ve smyslu vyřazení. Může se to udělat před tím, že se neosloví, může se to udělat v průběhu, může se to udělat na konci.
Děkuji.
Mnoho slov, pane ministře. Nic jste nepotvrdil, sám sebe považujete za vládu. To jsem ještě nezažil. Bylo to projednáno vládou prostřednictvím Ministerstva průmyslu. Sice máte dvě ministerstva - chápu. Měl byste jeden, ale teoreticky byste jich mohl mít devět, tak neříkejte. Tak se zeptáme Ruska, jak by nám to udělali. A to stačí, ty dvě věty! Vidíte tu cenu, co nám nabízejí přátelé z Ruska?
Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný, ten tady není. Takže pan poslanec Jiří Mihola s interpelací rovněž na pana ministra Karla Havlíčka.
k tomu patří také další rozvoj silničních sítí. Jde o mimořádnou akci, kterou Světová silniční asociace uskutečňuje pravidelně po čtyřech letech ve vybraných zemích celého světa. Děkuji vám za odpověď na tyto otázky.
Mimo jiné, je to fajn instituce, se kterou spolupracujeme. Je tam ještě další společnost, která má poměrně slušné zkušenosti s organizováním akcí.
Děkuji. Paní poslankyně Hyťhová, není tady. Paní poslankyně Kořanová, není tady. Pan poslanec Profant, není tady. Paní poslankyně Richterová, Kopřiva, Bartoň. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Co se stane se školami? Které z nich budou otevřené, kteří žáci se vrátí do škol, kteří ne, a za jakých okolností? To znamená: Kdy se vrátí žáci do škol, mateřské školy, základní školy první, druhý stupeň, speciální školy či jiné ročníky? Za jakých okolností? Když se situace zlepší, když se zhorší, když bude stejná, nebo za jakýchkoli okolností?
Jsme teprve několik dnů od zahájení těch základních nejkritičtějších opatření a teprve ke konci tohoto týdne, začátkem příštího týdne bude možno vyhodnotit, jak tato fungují, a uvažovat o dalších predikcích. Bude připraveno několik predikčních scénářů podle toho, jak pokračovat, ale minimálně těch 10 dní, které potřebujeme k tomu, abychom vyhodnotili, jestli tato opatření fungují tak, jak předpokládáme, že by měla fungovat, nyní potřebujeme.
Děkuji.
Děkuji za odpověď.
Nebo teď třeba jednotná jízdenka. A tohleto všechno zabalit, dát to pod jednu střechu, provázat to, a samozřejmě toto v tom musí být.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Děkuji. V tuto chvíli má vystoupit pan poslanec Marek Výborný s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka, ale není tady, tudíž jeho interpelace propadá. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Benešík, ten tady také není, takže pan poslanec Martin Jiránek vystoupí se svou interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.
A chtěl jsem se zeptat na ten plán a případné podrobnosti, ale pan premiér nám tady před třemi hodinami řekl, že takový plán není, takže uvolním místo dalším kolegům a vlastně nemusíme pokračovat.
Je totiž velké riziko, že nedává. Je známo, že malé úniky nespáleného zemního plynu do atmosféry mohou zcela vymazat veškeré úspory získané nahrazením uhlí zemním plynem.